Naposledy se to stalo minulý týden, když o této smlouvě jednal garanční zahraniční výbor Sněmovny. Náš poslanec Jiří Kobza tam navrhl usnesení, aby vláda požádala Ústav státu a práva České akademie věd, aby vypracoval odborný posudek souladu této smlouvy s ústavou a ústavním pořádkem. Jak si myslíte, že tento návrh dopadl? Bojíte se? Že ta smlouva je v rozporu s českou ústavou? No tak neměla být přijata. Zcela nepřijatelná je i překotná rychlost přípravy a podpisu smlouvy a to, že tento proces probíhal v podstatě skrytě, bez adekvátní odborné, zejména právní, a hlavně veřejné diskuse. Ani slovo, ani věta. Ostatně obecně to platí o veškeré přítomnosti cizích vojsk v jakékoliv zemi. Co následovalo? Příslušný soud proběhl ve Spojených státech. Všechny členy posádky stíhačky včetně pilota osvobodil. I k tomu může vést pobyt cizích vojsk v nějaké zemi, navíc pobyt zbytečný, plný privilegií pro příslušníky cizích vojsk. Jak myslíte, že se budou chovat, když budou vědět, že na ně nikdo nemůže - ani policie, ani soudy, česká jurisdikce. Že stojí mimo zákon? I proto nebudu pro tuto smlouvu hlasovat. Nutno doplnit, že americká strana se omluvila a doplnila to prohlášením, že během tohoto incidentu nebyl vypálen jediný výstřel. Nevím, jestli by mě to uklidnilo. Síly, které budou naopak vybaveny právem podnikat přiměřená opatření k obraně svěřených zařízení, tedy v překladu, to, co nesmíme říkat - v překladu základen. Co je tím myšleno, se můžeme pouze domnívat a obávat se toho. Celá léta nám je i touto vládou opakováno, že členství v NATO nám zaručuje zcela dostatečnou bezpečnost a ochranu.
Co kdyby náhodou byla DCA dohoda zaparkována v ústavně-právním výboru a čekala na posouzení? Analýzu právníků až na drobné výjimky nazýváte politickou proklamací a nikoliv právní analýzou jako takovou. Dále, tuto dohodu nejde po 10 let vypovědět a nelze ji právně napadnout. Podle mého názoru se nestane vůbec nic. Takže poslanci poslaneckého hnutí SPD budou hlasovat proti této dohodě.
Nyní je na řadě pan poslanec Kettner.
Děkuji, paní předsedající. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi Spojenými státy a Českou republikou. Budu tady opakovat některé věci, které zazněly i v tisku, a dovolím si říct můj náhled na věc. Má to posílit kolektivní obranu. Kolektivní obrana je přece o tom, že se dohodne nějaký kolektiv. Základna jsou nějaké objekty, které nějaká armáda používá ke své činnosti. V té smlouvě se říká, že tady budou objekty, které bude používat americká armáda. Ale neustále slyším, že to základna nebude. To je prostě tak nesmyslné slovíčkaření a nechápu, proč se věci nenazývají pravými jmény. To za mě je prostě vzdání se určité části území ve prospěch jiného státu. Jako jsem byl proti sovětským vojákům na našem území, tak naprosto ze stejných důvodů jsem proti přítomnosti jakýkoliv jiných ozbrojených složek. Už to tady taky padlo.
Děkuji. Než dojde k pultíku, načtu ještě dvě omluvy. Paní poslankyně, prosím.
Paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové. Vážená paní ministryně, 23. května letošního roku jste podepsala Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v rámci obrany. Zaměřuje se na přítomnost amerických vojsk na našem území. Ale zatímco Spojené státy americké mají prospěch z této spolupráce, není mi jasné, jaké konkrétní výhody z toho budeme mít my. Dalším důležitým problémem je dle mého omezení suverenity České republiky. Smlouva stanovuje, že americké jednotky mohou operovat na našem území bez naší kontroly a dohledu. Tím pádem ztrácíme kontrolu nad naší vlastní obranou a bezpečností. Třetím problémem je nedemokratický proces přijetí této dohody. Žádná ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně neměla tuto smlouvu ve volebním programu a není ani součástí koaliční smlouvy nebo programového prohlášení vlády. Znamená to podle mého, že rozhodnutí o této dohodě bylo přijato bez možnosti vyjádřit náš názor prostřednictvím voleb nebo prostřednictvím referenda. Je zásadní, aby takové záležitosti, který mají vliv na naši zemi a občany, byly předmětem demokratického procesu a široké veřejné diskuse. Nakonec je důležité zdůraznit, že tato dohoda nenaplňuje principy mezinárodního míru a stability, alespoň podle mého názoru. Místo aby přispívala k upevnění spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, vyvolává obavy. Jsme členy NATO, proč tedy tato smlouva? Proč my, proč tak narychlo, když ji nemají ani další členové NATO? A proč v tomto nevýhodném znění, když státy, které smlouvu s USA již podepsaly, ji mají na rozdíl od nás daleko vyváženější? Ve světle těchto skutečností jsem přesvědčena, že je důležité, aby byla dohoda znovu zvážena a podrobena důkladné parlamentní a veřejné diskusi. Musíme zajistit, že jakékoliv dohody týkající se naší obrany a bezpečnosti jsou v souladu s našimi zájmy, hodnotami a demokratickými principy. Ztráta suverenity a omezení naší kontroly nad vlastním územím a obranou jsou vážnými záležitostmi, které by neměly být podceňovány. Jako poslankyně Parlamentu České republiky jsem se zavázala hájit zájmy naší země a občanů. Budu se snažit zajistit, aby tato dohoda byla přezkoumána a aby se brala v potaz veškerá rizika, obavy a demokratické principy, které jsou spojeny s jejím provedením.
Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Mnoho toho, co jsem chtěl říct, zde již od mých kolegů zaznělo. Zmíním proto jen to nejdůležitější.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji další jednací den 71. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Přicházíme k omluvám členů vlády. Než přistoupíme k projednávání bodu číslo 3, což je sněmovní tisk 458, třetí čtení zákona o důchodovém pojištění, tak připomínám, že dnes ve 14 hodin bude zahájena 72. schůze Poslanecké sněmovny. Poté pan předseda Babiš. Prosím, pane předsedo, můžete se ujmout slova. A poprosím v sále o důstojný prostor pro projednávání. Pane předsedo, prosím.
Může za to Babiš. Tak to je geniální. Tak, vážený pane premiére, vy tak můžete tlačit ráno v té místnosti, kde všichni ráno jdeme. To je maximum, co vy můžete tlačit. Jo, ale to známe, že média mají ten metr, jaký mají.
Současné důchody. Pak jste tady říkal, že deficit určitě bude 250 až 290 miliard korun.
Prosím, vaše dvě minuty. A to je asi poslední poznámka, která se stihne.
Pane ministře, jsem ráda, že jste dorazil. Mě tam zarazily některé věci. Takže buď říkejte, že to je pouze změna parametrů, ale neříkejte, že to je důchodová reforma.
To, co tady opět předvedl, bylo opravdu za velkou hranou. Pane ministře, vy nejste žádný nadčlověk, jste jeden z občanů České republiky, který byl zvolen a máte tady hájit zájmy občanů. Takže vy mi chcete říct, že Jana Maláčová za sociální demokracii předkládala návrh, aby se brala seniorům mimořádná a řádná valorizace? Toto mi chcete říct, že předkládala Jana Maláčová? Paní Nerudová, s kterou je z roku 2021 jasný rozhovor, v kterém jasně říká, co by měli lidé od politiků ve vztahu k důchodům vyžadovat. A víte, co další by měli? Měli by chtít garanci, že důchody neklesnou. Tyto věci by měli od politiků žádat.
Proto, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, přerušuji 71. schůzi Poslanecké sněmovny, ve které budeme pokračovat v pátek 21. července v 9 hodin.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento bod doprovodného usnesení? Hlasování číslo 9, bylo přihlášeno 149 poslanců, pro hlasovalo 147, proti nebyl nikdo. Já se zeptám, jestli jsme se vypořádali se všemi hlasováními? Ano. Než ukončím projednávání tohoto bodu, ještě se s přednostním právem hlásí pan předseda Fiala. Než mu dám slovo, tak načtu dvě omluvy, s dovolením.
Děkuji. Dalším bodem je to, že jste neumožnili to projednat v ústavně-právním výboru a my se obáváme, že ta cizí jurisdikce na území České republiky může být v rozporu s ústavou. A třetí důvod je jasný: protože nechceme žádná cizí vojska - ani americká, ani ruská, ani žádná, proto jsme v těch bodech hlasovali proti této smlouvě.
Ještě někdo se hlásí s přednostním právem?
To nukleární sdílení je konceptem politiky jaderného odstrašování NATO, který umožňuje členským zemím bez vlastních jaderných zbraní podílet se na možném použití jaderných zbraní NATO. Zejména stanoví, že se ozbrojené síly těchto zemí zapojí do přepravy jaderných zbraní na místo jejich výbuchu v případě jejich použití. Zatím je známo, že Belgie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Turecko hostí americké zbraně jako součást politiky NATO pro sdílení jaderných zbraní. Zbraně jsou uloženy v trezoru v tvrzených úkrytech pro letadla. V současné době probíhají práce na vývoji nové zbraně. Do roku 2024 mají být německá letadla Tornado vyřazena. V roce 2022 po zahájení konfliktu na Ukrajině se objevily zprávy o možném zařazení Polska do programu jaderného sdílení NATO. Česká republika se nepřipojila k Smlouvě o zákazu jaderných zbraní z roku 2017 s tím, že připojení k dohodě by bylo v rozporu se závazky Česka v NATO. Pravda je taková, že se k tomu nepřipojilo spoustu dalších jiných zemí. Kritici se domnívají, že sdílením jaderných zbraní NATO porušuje články 1 a 2 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, které zakazují převod a přijetí přímé či nepřímé kontroly nad jadernými zbraněmi. Článek 1: Každá smluvní strana vlastnící jaderné zbraně se zavazuje nepředávat přímo či nepřímo komukoliv jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení ani kontrolu nad těmito zbraněmi nebo jadernými výbušnými zařízeními, jakož i žádným způsobem nepodporovat, nepodněcovat a nepovzbuzovat jakýkoliv stát nevlastnící jaderné zbraně k výrobě nebo k získání jaderných zbraní či jiných jaderných výbušných zařízení jakýmkoliv jiným způsobem nebo k získání kontroly nad těmito zbraněmi nebo výbušnými zařízeními. Článek 2: Každá smluvní strana nevlastnící jaderné zbraně se zavazuje nepřijímat přímo či nepřímo od kohokoliv jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení ani kontrolu nad těmito zbraněmi nebo výbušnými zařízeními, nevyrábět jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení, ani je nezískávat jakýmkoliv jiným způsobem, ani nevyhledávat a nepřijímat jakoukoliv pomoc při výrobě jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení. Spojené státy trvají na tom, že jejich síly ovládají zbraně a že žádný převod jaderných bomb nebo kontrola nad nimi není zamýšlena. Vytváří to jeden nebezpečný precedens. To znamená, představme si, že by Čína nabídla takové uspořádání svým spřáteleným státům, nebo kdyby Pákistán, který je taky vlastníkem jaderné zbraně, provedl sdílení jaderných zbraní s nějakou jinou muslimskou zemí, třeba se Saúdskou Arábií nebo Íránem. Takže moje otázka zní, jestli paní ministryně obrany, potažmo vláda, by se připojila k požadavku Polska na podílení na jaderném sdílení, aby i na naše území byly umístěny americké jaderné zbraně v dohodnutých zařízeních, která zmiňuje smlouva DCA. Pokud ne, tak jestli tuto možnost zvažuje v budoucnu a jestli americká strana vznesla tento požadavek na naši vládu. Dále se ptám odpovědného zástupce hnutí ANO na stejnou otázku, jestli by tedy podpořili rozmístění jaderných zbraní na našem území v rámci jaderného sdílení za současné situace nebo v budoucnu a za jakých předpokladů, či toto a priori odmítají? V poslední době se nám to objevuje takový nešvar - nešvar fabulace a protimluvy. Říká se ne, nebudou tu základny, jenom když to schválí Parlament v případě ohrožení. Odsuneme problém do budoucnosti a tím uchlácholujeme veřejnost, aby si na problém zvykla, přijala ho, a z oponentů děláme paranoiky a dezinformátory. Z mého pohledu se jedná o jednu z metod mediální manipulace neboli strategii odkládání.
Trošku mě mrzí, že tady nejsou ty moje dvě ctěné kolegyně - vidíte, paní předsedající, prostřednictvím vás, jak to říkám slušně. A čekal jsem že tady tedy nebude vlajka Evropské unie, jako byla minule, ale že tady bude americká vlajka a že budou naše projevy doprovázet nějakým protestem proti nám a budou držet americkou vlajku a mávat s ní v české sněmovně, ale zatím tomu tak není. Takže se to možná nebude jmenovat základny, ale je to smlouva o pobytu Armády Spojených států amerických v České republice. Takže myslím si, že i Slováci to jasně dokázali. Zopakuji některé své argumenty proti této smlouvě z prvního čtení a přidám i také některé nové. Jde o smlouvu absolutně nerovnou, nerovnovážnou, o smlouvu, ve které je Česká republika stranou jednoznačně slabší a podřízenou. A to je pro nás jako vlastence a patrioty a obhájce české státní suverenity zcela nepřijatelné. A je zcela lhostejné, zda jde o smlouvu se Spojenými státy americkými, s Čínou nebo s kýmkoliv jiným. Mimochodem v této souvislosti je docela zajímavé a vypovídající, co ke smlouvě prohlásil bývalý prezident Václav Klaus. A sice to, že Američané tlačili na podpis a ratifikaci této smlouvy již mnoho let, ale žádná předchozí česká vláda na to dosud nepřistoupila. Nejde vůbec o to, že bychom nechtěli spolupracovat se Spojenými státy americkými nebo že bychom byli a priori protiameričtí. Jde nám o zachování suverenity České republiky, o její rovnost a rovnoprávnost v mezinárodních vztazích, o naši samostatnost a suverenitu. Tímto prizmatem hodnotíme všechny mezinárodní smlouvy. Tolik na úvod. Vláda a zastánci smlouvy se stále točí na slově základna a říkají, že o žádné základny nejde, že zde americké vojenské základny nikdy nebudou. To je úplně úsměvné. Takže dobře, nemusíme se točit na výrazu základna, půjde o soubor zařízení a nemovitostí, která budou americkou armádou využívána čistě k vojenským účelům, budou zde bydlet vojáci, budou zde sklady zbraní, budou se zde prohánět vojenská auta, budou zde vzlétat a přistávat vojenská letadla, ale vojenské základny to nebudou. Jak jsem již naznačil, vládní zastánci a mediální propagátoři této dohody neustále opakují, že v ní nejde o umístění amerických vojáků v České republice. Nejlepším argumentem proti tomuto tvrzení je tuto smlouvu si důkladně přečíst a prostudovat. Na základě podrobného studia této smlouvy lze konstatovat, že i její název je možná i záměrně zavádějící. Nejde o žádnou smlouvu o obranné spolupráci, to by zde byly alespoň jedna dvě zmínky o nějaké spolupráci obranného typu. Proto se spíše jedná výhradně na základě analýzy jejího obsahu o smlouvu o budoucím dlouhodobém pobytu amerických vojsk v České republice. Nazývejme věci pravými jmény a buďme k občanům upřímní. Teď se vyjádřím k oné nerovnosti smluvních stran. Jde o jasnou nerovnost a jednosměrnost, nikoli o vzájemnou spolupráci a reciprocitu. A právě tato smlouva SOFA je plně postačující pro úpravu krátkodobých pobytů vojáků NATO v zemi jejich aliančních partnerů. Proto říkáme, že žádnou další smlouvu tohoto typu naprosto nepotřebujeme. Zásada rovnosti smluvních stran v dohodě, kterou projednáváme, ovšem naprosto absentuje, protože Spojené státy zde získávají jednoznačně privilegované postavení. To, že je český stát slabší stranou ve smlouvě, kterou dnes začínáme projednávat, je o to horší a o to závažnější, že tato smlouva jakožto smlouva mezinárodní bude mít přednost před standardními českými zákony. Což v praxi znamená, že když bude náš český zákon v rozporu s touto smlouvou, bude se postupovat podle této smlouvy. Mluvil jsem zde o tom i minule a z dobrých důvodů se k tomu vrátím. Proč mu to nedovolili, když je všechno v pořádku?
Proč tam Meloni byla za ním ve Varšavě? A kolik jsme dostali my? Všichni mají mobily. Kdo v té Francii dělal ten bordel? Takže tohle se děje v Evropě a skutečně nemám z toho dobrý pocit a mám z toho velké obavy. Takže bezpečnost a zdraví občanů. I policistům. - Tak co udělá? A údajně strašně moc z nich jde dělat učitele. Ale kdo nás bude chránit? Se budeme bát jít ven? Já myslím, že bychom to neměli dovolit. A je to samozřejmě špatně, protože naše bezpečnostní složky jako armáda nebo hasiči samozřejmě, které tato vláda taky nepodporuje - my máme na nadaci tolik žádostí od dobrovolných hasičů, jak nikdy, desítky, každý týden chodí něco. Takže to je ta bezpečnost. A Jurečka, pan ministr tady , ten chudák dostal jenom 22, ale ten zase nemá rád důchodce, jim bere ty peníze, proto vlastně tady jsme. Víte, já každý týden řeším nějaké ty rakoviny a fakt je to hrozné, je to hrozné. Fakultní nemocnice Ostrava - ono je to strašně dlouhý - 8,6, Brno. - No, tak já mám rád výzvy, tak jsem řekl: Tak my to zařídíme. Nemluvě o tom, že stát, kdyby pochopil, že například si má udělat vlastní projektovou kancelář, a nemá to soutěžit - to je všechno zdržení... No tak jsme to vyřešili. Tak postavte tu porodnici už. My jsme stihli centrum prevence na Žluťáku, Masarykův onkologický ústav, jediná onkologická nemocnice v České republice. Chtěl jsem Pražákům, kteří mě nesnáší, postavit ještě nejmodernější, to nechtěli, takže Pražáci chodí na prevenci - jaký je termín teď? Leden, únor, příští rok, samozřejmě. Fakultní nemocnice Plzeň, úžasná nemocnice, úžasná, nové pavilony... I tady heliport, zdravotní záchranka, peklo, ne? To by udělal podnikatel. No, potom máme tady Olomouc. Thomayerka. Chtějí centrální urgentní příjem. Psychiatrická nemocnice Bohnice - velký problém, velký problém. Takže samozřejmě, kdyby ten ministr, tady to má sepsané, a možná bude mít jiné projekty, tak by to klidně mohl dělat, ale protože to bylo za naší vlády, tak a priori vy to nechcete. A zdravotnictví bylo pro nás absolutní priorita. Kromě samozřejmě lidí, kromě důchodců, kromě zaměstnanců, ale zdravotnictví absolutní priorita. O investicích naší armády ze strategických důvodů nemluvíme, se tady píše, ale budeme do ní investovat stovky miliard. Jsou to peníze, které budou investovány do výstavby a obnovy nemocnic a do nákupu nových léčebných přístrojů. Ano, my jsme v rámci těch peněz, které jsme vybojovali společně s kolegy v Bruselu, tak tam byl ten projekt REACT-EU. My jsme se nedívali na to, že kdo je z ODS nebo z jaké strany. I tam šlo 150 milionů. A v Chomutově 900 milionů bude nová budova. Ano, chtěli jsme všude zdravotnictví.